Paní ministryně nám řekla, jak bojovala, aby tam zůstala možnost využít informace. Ale s kým, paní ministryně? Jedině že jste bojovala, že to chcete změkčit. Ale pojďme zpátky k vážné věci.
Jenže když se otevře, tak je to jedinečná příležitost, jak napravit něco, co v praxi vůbec nefunguje. Soud rozhoduje o takovémhle výrazném zásahu do života dítěte. Samozřejmě i on může udělat chybu. To není pravda! Chce snad někdo říci, že se porušuje právo dítěte, které je chráněno Ústavou a i Úmluvu o právech dítěte, když se rozhoduje o uložení ochranné výchovy trestním soudem? Tam o tom rozhoduje také soud. Takže kde to jsme? A proč si tady lžeme na té politické půdě? Nevím, čí je to zájem. Obávám se, že jsou to nestátní neziskové organizace, které zde nepochopily správně svoji úlohu, že mají totiž pomáhat dětem tam, kde stát nestačí.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Paní poslankyně Válková tady přede mnou nazvala věci pravdivým jménem.

Určitě bude reagovat, možná jestli to stihne, i kolegyně Kailová, ale v tom opačném smyslu právě, na pozměňující návrh paní poslankyně Válkové.

Za mě asi v současné chvíli vše.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. A tak je dnešní jednání také naplánováno. Nedostali bychom se, bylo by zbytečné, abychom rozpravu teď ještě přerušovali uvnitř nějakého vystoupení. Očekávám, že by to nepřispělo ani k tomu závěrečnému slovu pana ministra ani zpravodaje. Předpokládám, že se dohodneme i v úterý jak na politickém grémiu, tak po 14. hodině na dalším pokračování a upřesnění pořadu schůze.
Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom v krátkosti budu reagovat. Ano, souhlasím s panem poslancem Opálkou, souhlasím s panem poslancem Stanjurou. Toto právo rozhodovat o tom, zda toho občana podpořím na své obci, či nepodpořím, obcím musíme jednoznačně zachovat. Protože pokud jste studovali připravovaný zákon o sociálním bydlení, tak tam opravdu obcím dáváme pouze povinnosti. Ale už ta obec nemá právo říci: ten občan s námi nespolupracujeme, my ho tady nechceme. To je jeden důvod. Druhý důvod. Tato novela zákona má pouze kosmetické úpravy. Neřeší systém ubytoven. A mně vůbec nejde o ty lumpy, kteří s tím kšeftují. Ale jak se i ti lidé, kteří jsou v nouzi, a víme, že tam je určitý počet lidí, kteří opravdu jsou v nouzi, k tomu postaví? A poslední věc. Zásadně nesouhlasím s novým motivačním programem pro lidi, kterých by se to mělo týkat. Další přijdou s novým zákonem o sociálním bydlení.
Zatím posledním řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem, tak jak to dělám vždycky, poslouchal příspěvky předřečníků. Dochází tam k vykazování pravděpodobně dvojích smluv. Petice už jsou tři a v podstatě poukazují na stejný problém. Zaznělo tady několikrát, že tato novela není až tak důsledná v tom, co by měla řešit. Padají pochybnosti o tom, jestli to vyřeší, co bude realizovat. Z tohoto důvodu dávám předsedům klubů a jednotlivým klubům, abychom se nad tím zamysleli, návrh na opakování druhého čtení, abychom na tomto zákonu ještě mohli popracovat. Abychom ho vylepšili tak, aby měl opravdu smysl. Myslím, že kolegyně Maxová říkala, že pokud některé pozměňovací návrhy neprojdou, je zbytečný a nic to neřeší.
Paní ministryně s přednostním právem.
Tak ten systém byl na úřady práce přenesen za úřadování pana bývalého ministra Drábka. Většina lidí ze Svazu měst a obcí nám řekla, že to chce nechat takhle. A to je opravdu potřeba, aby tady úplně jasně zaznělo. Ten systém zas tak moc nepřevrací, co se týče toho, co má a nemá dělat obec a co budou dělat úřady práce. My v tuto chvíli nemáme nástroj, jak říct, že do takových druhů bytů ty dávky nebudeme platit vůbec! A my jsme předložili na vládu materiál, který úkoluje i ostatní resorty, protože tady jsou situace, které se vymykají kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. A co se týče toho, že tady zaznělo několikrát, že my ten souhlas obce z toho zase vyjímáme.
Víme, že největší prostor ke zneužívání doplatku za bydlení je právě v těchto ubytovnách. Pokud se nejedná o důvody, které s vyplácením doplatku na bydlení vůbec nesouvisí, a ty tady nechci komentovat. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nejprve faktická poznámka, omlouvám se, pana poslance Soukupa.
Já dost dobře nechápu, proč musíme dělat kosmetické úpravy na doplatek na bydlení. Je přece jasné, že ten byznys s chudobou založilo zavedení doplatku na bydlení - tedy ho zrušme. Ovšem zákon o sociálním bydlení, to je jako čekání na Godota. Dlouho se o tom mluví, a pořád nepřichází. Já bych spíš chtěl slyšet paní ministryni, kdy bude tento zákon předložen sem, do Poslanecké sněmovny.
Po něm řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková.
A co se stalo? Ministři za sociální demokracii odmítli respektovat a uplatňovat ten zákon v praxi. Přitom tímto návrhem zákona boří úplně jeden z nástrojů, které obce a starostové mohli dostat. Kdyby se ten zákon uplatňoval, tak pan starosta, jehož petici četl můj kolega pan poslanec Vilímec, ten problém nemá a nemusí ho řešit a každý, kdo by mu to chtěl provést, by věděl, že nemá šanci, že první pokus by zkrachoval a druhý by už nebyl. Potom jeden předseda koaliční strany, ať mu nedělám PR, přijede do Ústeckého kraje a říká: No to je hrozné, jak to vypadá v těch sociálně vyloučených lokalitách. A jak s tím bojujeme? To, co mělo platit, nerespektuje stát. Proč ten nástroj těm obcím bere? V čem se to zlepší, když ten nástroj vůbec nebude? Náš klub ten zákon nemůže podpořit právě z toho důvodu, že pokud chceme s tím věrohodně bojovat, tak nemůžeme ničit jednotlivé nástroje, které v tom boji mají pomoci. A vy to tak děláte.
Prosím, paní poslankyně.
Navážu na svého předřečníka. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, chtěla bych ještě upozornit, že výbor pro sociální politiku jako výbor garanční nepřijal žádné usnesení, které by doporučilo schválit tento návrh zákona. Zároveň také řeší otázku nadbytečnosti motivačního plánu. Tak to nemusím dopodrobna číst. Pokud má Ministerstvo práce a sociálních věcí pocit, že je tento paragraf ústavně nekonformní, tak nechť ho Ústavnímu soudu předloží k posouzení.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Přečtu ještě omluvy. Nacházíme se ve třetím čtení tohoto výbušného tématu. Má zájem.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -
Pane ministře, moc se omlouvám, ale páni poslanci vás příliš nesledují, takže si dáme ranní minutu ticha. Děkuji panu ministrovi.
Vše podstatné zaznělo v krátké rozpravě při prvním i druhém čtení. Dovolím si však několik poznámek, týkajících se přepravy výbušnin. Podél plánované trasy přepravy totiž rozhodně nestojí policejní těžkooděnci, aby převážený náklad chránili, takže nahlášení přepravy slouží spíše k tomu, aby policie měla přehled o tom, zda se vozidlo neodchýlilo ze své trasy, nikoli k tomu, aby stačila přijmout nějaké bezpečnostní opatření. V této situaci, kdy policie má přehled o aktuální poloze každého nákladního automobilu, je naprosto zbytečné nahlašovat přepravu 24 hodin předem. Vždyť subjekty obchodující s výbušninami jsou často běžné obchodní společnosti, které reagují na potřeby svých zákazníků. Jde zejména o stávající elektronický systém pro nahlašování trasy přepravy výbušnin. To ve svém důsledku pouze zvyšuje riziko, že policie bude telefonicky kontaktovat řidiče, jenž si žádného porušení nahlášení trasy přepravy nebude vědom. S tím souvisí i moje druhá výtka, a sice že stávající systém neumožňuje vytisknout naplánovanou mapu s přesnou trasou. Zkusme se prosím těmito body do budoucna zabývat.
Děkuji panu poslanci. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. Není zájem. Děkuji panu zpravodaji. Takže budeme hlasovat pouze o legislativně technických úpravách a poté o návrhu zákona jako celku. Přivolám naše kolegy z předsálí. Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dále se omlouvá pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Omlouvám se, pane poslanče, tady mám písemnou přihlášku.
Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Pařížská dohoda pro české poměry znamená určitý upgrade Kjótského protokolu. To znamená, neočekávám nic zásadně nového a dlouhou diskusi. Děkuji.
K zákonu probíhala dlouhá debata a vlastně již před přerušením na minulé schůzi se schylovalo k závěrečnému hlasování. Uváděli jsme vždycky, že významnou institucí, která se k tomuto zákonu vyjadřuje a také se svým usnesením vyjadřovala, byly oba samosprávné kraje, ve kterých se nachází Národní park Šumava. Nemůžeme si zastírat, že tento zákon je vlastně zákonem o Šumavě. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci.
Trošku klesla hladina hluku, tak doufám, že mě uslyšíte, nebo bych musel mluvit hlasitěji a to bych nerad. Je to senátní návrh zákona novely o státní službě. Pan senátor byl letos ve volbách. Obhájil svůj mandát, ale 8. listopadu je zrovna mezidobí, protože mandát minule zvolených senátorů skončil, nebo končí 23. října a noví senátoři budou skládat slib, pokud se nepletu, 16. listopadu. Jedná se tam, jenom pro připomenutí, o prodloužení doby, kdy státní zaměstnanci musí získat alespoň středoškolské vzdělání.
První hlasování tedy bude o legislativně technických úpravách, tak jak je navrhl pan zpravodaj a hospodářský výbor s nimi vyjádřil souhlas. Návrh byl přijat. Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto usnesení.
Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem ten zákon celkem podrobně odůvodnila ve svém úvodním slově u druhého čtení. Jenom připomenu, že to především reaguje na tu problematickou část ustanovení, které se týká podmínky souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u lidí, kteří žijí na ubytovně.
Děkuji paní ministryni.
Já bych jen řekla, že garanční výbor zasedal 6. října. Jedná se o legislativně technickou úpravu navrhovanou předkladatelem, jejímž cílem je sladění sněmovního tisku 783 se senátním tiskem 330, kterému k ukončení legislativního procesu schází pouze podpis prezidenta. Navrhuji proto vypuštění zmíněných bodů 1 a 7 u nyní projednávaného návrhu zákona.
Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Ladislav Vilímec. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Tento návrh zákona bohužel tyto základní kompetenční věci dostatečně nereflektuje. To pak vůbec nemusíme mít ani zastupitelstva nebo rady, postačují nikým nevolení, a tedy občanům neodpovědní pracovníci nějakých úřadů. Bohužel, tímto trendem se ubírají mnohé představy některých ministerstev a hlavně ministerských úředníků. Koneckonců to vyplynulo i z vystoupení zástupce Svazu měst a obcí na výboru pro sociální politiku. To je také důvodem podání některých mých návrhů, které podle mého soudu nelze z ústavního hlediska v žádném případě zpochybnit. Obec by měla mít právo sdělit úřadu práce lokality na svém území, ve kterých dochází ke koncentraci sociálně nežádoucích jevů, a případně i doporučit maximální počet osob, jimž by měl být poskytnut v dané lokalitě doplatek na bydlení. Podotýkám, doporučit, nikoli vetovat.
Návrh na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 139, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zcela rozdílná stanoviska. Zahájil jsem hlasování 142 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Garanční výbor navrhuje souhlasné stanovisko.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Nebylo přijato. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.
Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.
Děkuji vám.
Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko.
Zahájil jsem hlasování 149 a ptám se, kdo je pro.
Proto k těmto pozměňovacím návrhům zaujímám nesouhlasné stanovisko. V potravinovém právu je navíc obecně preferováno používání dobrovolných označení a slov vyjadřujících původ zemědělského produktu a potravin. Proto k tomuto pozměňovacímu návrhu a zavedení navrhované povinnosti zaujímám také výrazně nesouhlasné stanovisko. S pozměňovacími návrhy uplatněnými v rámci druhého čtení dne 16. září 2016 poslancem Petrem Kudelou rovněž souhlasím. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášené. První vystoupí pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Hovorka.